A my, tak jak jsme zavedli opatření v těch uplynulých dnech a týdnech, tak stále nevidíme pozitivní dopad v tom, že bychom šli dolů, a nejde ani tak o ty konkrétní nárůsty, protože my musíme brát peakové hodnoty mezi úterým a pátkem, ale zejména v tom, že by klesla právě procentualita mezi těmi pozitivně detekovanými a všemi testy.

To znamená, tato kapacita je v tuto chvíli samozřejmě zapojována, je poměrně intenzivní plán restrukturalizace lůžkové péče tak, aby neakutní výkony byly odsouvány a místo nich tam byla možnost realizovat hospitalizace osob, které to budou využívat v souvislosti s covidem.

Ten základní problém je péče na úrovni jednotek intenzivní péče a jednotek na ventilátorech, kde samozřejmě ta kapacita je omezená. Co se týká stávajícího stavu poznání, tak se ukazuje, že ten oxygenátor je podstatně výhodnější zařízení, protože to dává mnohem větší šanci pacientům, kteří vyžadují kyslík, aby se nedostali do fáze ventilátorů, protože umělá plicní ventilace už není úplně příznivý faktor, který u těch jednotlivých pacientů potom vnímáme.

Já děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře průmyslu a dopravy a paní ministryně spravedlnosti, kolegyně a kolegové. Zařadili jsme si bod Informace vlády o nákaze covidu, a pan ministr zdravotnictví po svém úvodním slovu odešel a musí řešit jiné věci. V tu chvíli jsem vás upozornil, že jako v tu dobu končící člen Ústředního krizového štábu za KSČM jsem zpochybnil možnost, to, jak bude schopna vláda nakoupit případné ochranné pracovní pomůcky pro případnou druhou vlnu covidu.
Hnutí Trikolóra velice záleží na důstojném prožívání pozdějšího věku našich důchodců a seniorů. Myslím, že doba, co přichází, bude těžká. Budeme muset osvěžit nějaké hodnoty, které vždycky panovaly. Ve Sněmovně leží návrh Trikolóry, který právě posiluje, za prvé, snižování daní, za druhé možnost místo státu posílat peníze lidem, kteří pracují a snad ještě pracovat budou, peníze svým rodičům nebo prarodičům, kteří čerpají starobní důchod. Náš návrh je uložen v tom pořadí, jak to u těch menších klubů bývá. Je to z hlediska rozvratu státního rozpočtu jedno a důchodci jsou skupina, která si za svou celoživotní práci ty peníze zaslouží více než jiní. Na druhou stranu skutečně je potřeba jejich situaci řešit dlouhodobě a udržitelně.
Já samozřejmě ještě reaguji na pana předsedu Jurečku. A na to já jsem poukazoval, že skutečně se pohybujeme v řádu statisíců lidí, takže pokud je tam účinnost červenec příštího roku, tak že to prostě není technicky možné. Takže to je to, na co já jsem poukazoval.
Paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek.
Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych vám představila náš pozměňovací návrh, který se snaží řešit tíživou situaci samoživitelů a samoživitelek. Právě na rodiče, kteří jsou bez svých partnerů a starají se o nezaopatřené děti, dopadla koronavirová krize samozřejmě nejvýraznějším způsobem. Mnoho z nich přišlo o práci a samozřejmě jejich finanční situace se stala ještě tíživější, nebo řada z nich se i zadlužila. To bylo na jaře a situace se opakuje. Naším pozměňovacím návrhem chceme zabránit (?) zmírnění jejich finančních potíží a toho, aby se dostávali do dluhových pastí. Vláda chystá odměnu pro důchodce za problémy spojené s epidemickou krizí, ale na podporu rodičů samoživitelů a mladých rodin nemyslela. A přitom právě na ně by vláda měla myslet v první řadě, protože jak data ukazují, právě tyto skupiny se dostaly během krize do potíží, které ohrožují jejich jistoty. Jednorázová podpora by mohla částečně samoživitelům a samoživitelkám pomoci, ale není to samozřejmě řešení, ale je to jakýsi signál, že jsme na ně nezapomněli. Myslím, že skupina důchodců, kterou vláda upřednostňuje, je jakousi odměnou. Samozřejmě nezpochybňujeme to, že řada důchodců je ve velmi tíživé situaci.
Ale ti ředitelé nebo ředitelky se dostávají do poměrně zoufalé situace. Myslím si, že na to přijde čas někdy v budoucnu. V tenhle okamžik jsme opravdu ve velmi kritické fázi.
Já jsem to netušil, tak jsem se přihlásil na faktickou poznámku. Budu velice krátký. Mně to přijde naprosto neuvěřitelné.
Já bych jenom krátce zareagoval na paní kolegyni Richterovou. Takže beru zpátky, děkuji.
Proto chci využít této příležitosti a znovu apelovat na přijetí jasné komunikační strategie. Na těch webových stránkách by měly být jak informace o tom, jaká opatření jsou aktuálně platná, jejich podrobnější vysvětlení srozumitelnou řečí, které bude rozumět každý, ne úřední usnesení, které je často velmi složité na pochopení, a zároveň že tam bude i oblast, která se bude týkat těch ekonomických opatření, té kompenzace toho, na co mají lidé nárok. Ve všech těch oblastech se lidé nevyznají, a to je také kámen úrazu a to je ten základní problém.
Armáda postaví nemocnici, polní nemocnici, ale tam taky musí být nějaký personál. Ale zase logicky budou chybět tam v té své domovské nemocnici. Takže my možná máme materiál, možná nějaký materiál dovezeme, možná nějaký materiál koupíme, ale to nejdůležitější, co máme, to jsou lidské zdroje, těch si vůbec nevážíme. Já myslím, že v té jarní části jsme byli schopni dokázat, že i některé naše nápady mohou mít své ratio. Pojďme táhnout za jeden provaz, protože ten problém je nás všech. Není to jen problém vlády.
Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi.
Já děkuji za slovo. Je velká škoda, že tady není nejenom pan ministr zdravotnictví, ale ani pan premiér, předseda naší vlády. Já bych byla velmi ráda, abychom mohli dostat odpovědi, relevantní odpovědi na naše otázky. Nicméně než se dostanu k obecnému tématu koronaviru a položím ty otázky, které za Piráty máme, a dva návrhy usnesení, které jsme už avizovali a rozdali tady kolegům, předsedům poslaneckých klubů, tak bych chtěla ještě uvést na pravou míru jednu věc. Velmi mě překvapilo, co říkal pan Zdeněk Ondráček, můj předřečník, týkající se dodávek z Německa. V řadě případů se ukázalo, že to nebyla pravda. Ono se totiž opravdu, vážené kolegyně a kolegové, může stát, že my tu pomoc německých sousedů budeme velice nutně potřebovat, a proto přinejmenším i z tohoto, řekněme, sobeckého pohledu by bylo nemoudré takové informace šířit, pokud by nebyly pravda. Nyní bych se ráda dostala k meritu věci a tomu, jak se připravit na to, co nastínil pan ministr zdravotnictví, co budeme jako země muset zvládnout společně. Jasně řekl, že ten problém nebudou lůžka, nebude to, že by si pacienti neměli kam lehnout, ale problém bude to, kdo se o ně bude starat. A já jsem se chtěla ptát, jak se daří praktická koordinace, praktické pomáhání, povzbuzování, motivování zdravotních sester a lékařek, které jsou na rodičovské dovolené, na mateřské dovolené. Zdůrazňuji, že lidí na mateřské a rodičovské se netýká pracovní povinnost. I proto je toto téma. A ta motivace musí být pozitivní a musí to být opravdu jasná výzva. Takže toto by byla má otázka na to praktické zajištění, aby u lůžek byl kvalifikovaný personál. Protože bylo vlastně prezentováno, že předpokládá nárok na zdravotní systém okolo zhruba 11 tisíc lůžek začátkem listopadu. My si díky tomu, že se podařilo, abychom konečně už několik dní měli také poměrně kompletní data, modelujeme situaci, a ano, je tomu tak. Ale ty predikce ukazují zároveň, že pokud se opravdu nezpomalí šíření nemoci, tak poté ta náročnost, ten dopad na zahlcení systému bude stoupat po tom prvním týdnu v listopadu. A to je ta otázka, kterou bych měla na pana ministra. Zda ty modely, s nimiž on pracuje, ukazují nutnost omezení osobních kontaktů na úrovni jarního lockdownu, nebo nikoli. Z čeho vychází. Sice Ministerstvo práce realizovalo obsáhlý výzkum o tom, jak to na jaře fungovalo a jaká je spokojenost. Mohu zdůraznit, že velká. S prací z domova u řady profesí ve státní správě to je snadno možné. K tomu se bude vztahovat první usnesení, které načtu za náš poslanecký klub, a požádám o jeho podporu. Jde o to - navrhujeme: "Poslanecká sněmovna ukládá vládě prověřit, že všichni zaměstnanci státních úřadů a firem, u nichž to je jen trochu možné, pracují z domova." A poslední usnesení, které bych ráda načetla, se týká nás jako Poslanecké sněmovny, toho, jak my fungujeme. Tak jak tu sedíme, představujeme poměrně značné epidemiologické riziko, to, že se navzájem nakazíme. Jenom po dobu nouzového stavu vyvolaného epidemiologickou situací. Aby to samozřejmě bylo omezené naprosto úzce na takovéto a podobné situace týkající se zdravotního ohrožení veřejného zdraví. Je ke stažení veřejně. Je mi jasné, že o tom se právě povede diskuse i na té pracovní skupině.
Návrh byl zamítnut. Pak máme pana poslance Jurečku a je tady zájem, nejprve bychom museli zařadit nový bod, pak případně budeme hlasovat o pevném zařazení. A je to bod s názvem Informace ministra životního prostředí ohledně situace na řece Bečvě.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Námitka byla přijata, takže znovu budeme hlasovat o návrhu pana poslance Mariana Jurečky. Návrh byl přijat. Takže nyní bychom hlasovali o návrhu na pevné zařazení. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut, takže nebudeme hlasovat ani o pevném zařazení. Návrh byl přijat.
Děkuji. Ano a pan poslanec Mikuláš Ferjenčík se z místa hlásí do podrobné rozpravy. Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Nemá paní zpravodajka, nemá paní ministryně. Ale budeme se muset vyrovnat s jedním návrhem, o kterém musíme hlasovat, a to je návrh, který přednesla paní zpravodajka na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Tak jsme připraveni. Hlasujeme o zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní. Kdo je proti? Hlasování číslo 32, přihlášeno 86 poslanců, pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce.
Přeji hezký večer. Dalším bodem je Prosím, ujměte se slova.
Je klíčové, aby byl pojem skutečného majitele v zákoně vymezen přesně, aby odrážel požadavky evropského práva. Evidence skutečných majitelů je jedním z nástrojů boje proti praní peněz a financování terorismu. Předmětem nového zákonu bude zejména úprava podrobného vymezení skutečného majitele, způsobu přístupu k údajům v evidenci, procesu zápisu údajů o skutečném majiteli, automatického předávání některých údajů z veřejného rejstříku, řešení nesprávných nebo chybějících údajů v evidenci, sankcí za porušování povinností souvisejících s evidováním skutečných majitelů. Děkuji za pozornost.
Paní ministryně Alena Schillerová má zájem se vyjádřit?
Já jsem si jistá, že v minulém měsíci už bylo dostatek dat a informací o tom, jak se ta situace bude vyvíjet, a že tady nedošlo k adekvátní reakci ze strany vlády. My to neděláme proto, abychom si tady připsali nějaké body, ale děláme to všichni proto, abychom ochránili naši společnost, abychom tuto příšernou situaci zvládli. A my to zvládneme, to jsem přesvědčená.
Padlo to, že ekonomická opatření ve smyslu podpory mají být současně s vyhlášením nějaké ekonomické restrikce. Ve středu začaly platit ekonomické restrikce, ve středu začala platit všechna opatření na podporu podnikatelů, a to podnikatelů pro restaurace, všechny ostatní provozovny, které byly zavřené, jinými slovy odizolované, současně podpora pro podnikatele ve sportu, současně podpora pro podnikatele v kultuře, současně podpora pro podnikatele tzv. dálkové zájezdové dopravy. Všechny tyto programy začaly v ten samý den platit. Všechny tyto programy jsme projednávali s hlavními podnikatelskými, zaměstnavatelskými a profesními svazy, shoda na nich byla a myslím si, že je to přesná ukázka toho, jakým způsobem se to má dělat. Váš pan předseda poslaneckého klubu byl v té době ministrem financí. V té době jsme nedostali ani korunu, nikdo nejednal s podnikatelskými svazy, s jejich zastoupeními.
Děkuji za faktickou. Omlouvám se, že tedy porušuji to pravidlo, ale nemohu než nereagovat. Tehdy nikdo nikomu podnikat, vydělávat nezakazoval. To jen aby to tady zaznělo. Není to pravda. Restrikce, které se týkaly omezení otevírací doby, protože nejdříve byla do půlnoci, pak do deseti hodin večer, byly mnohem dřív. A v tu chvíli pro ty postižené, pro ty podnikatele, nepřicházela pomoc žádná. Takže začněte s tím, že nebudete některé věci poupravovat a že je budete lakovat víc narůžovo, než si zaslouží. Takže to, že by ta veřejnost v tom byla dobře informovaná, je spíše než otázka toho, že by byla chyba na straně přijímače, chyba na straně vysílače.
Nyní pan kolega Vít Rakušan, poté Radim Fiala, poté Martin Kupka.
Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, členky, členové vlády, já bych chtěl především také poděkovat za to, že tento bod byl zařazen. Chtěl bych poděkovat za vystoupení panu ministrovi Prymulovi. Já naopak podporuji od začátku této schůze, abychom se na této schůzi tento týden věnovali jedině a pouze materiálům, které souvisejí s řešením covidové krize, abychom naopak jako poslanci, ministři ukázali občanům v České republice, že chápeme, v jaké situaci se reálně nacházejí, v jaké situaci se nacházejí naši podnikatelé, v jaké situaci se nacházejí zaměstnanci, v jaké situaci se nacházejí rodiče, rodičovská veřejnost, kteří musí pečovat o své nezletilé děti doma. Ale hlavně to, že si uvědomujeme, v jaké situaci se nacházejí v České republice zdravotníci. Dojde jistě k eskalaci celé krize, a atmosféra v nemocnicích je velmi nervózní. Čekají nás týdny, které Česká republika ve své novodobé historii nezažila, a naší povinností je, abychom se jako politici a poslanci v této době opravdu zabývali jen a výhradně pomocí těmto lidem, připravili pro ně maximálně možné, maximálně dobré podmínky k tomu, aby svoji práci byli schopni v této chvíli vykonávat. Proto apeluji na všechny kolegyně a kolegy, nedávejme na program této schůze jiné body než ty, které se skutečně týkají řešení covidové krize. Ukažme tentokrát, prosím, že budeme schopni táhnout za ten pomyslný jeden provaz, o kterém několikrát pan premiér hovořil, ovšem nikdy se nám to úplně nevedlo. Protože ve chvíli, kdy máme táhnout za jeden provaz, tak spolu musíme sdílet jednotný cíl.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V této souvislosti je nutno učinit některé ústavní kroky. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - velice rád bych řekl i vážení členové vlády... Z důvodu neslučitelnosti funkcí výslovně stanovené Ústavou mandát poslankyně Miroslavy Němcové dne 10. října 2020 zanikl. V návaznosti na citované usnesení ze dne 26. listopadu 2018 nabyl postavení prvního náhradníka Občanské demokratické strany za volební kraj 10 Vysočina pan Jaroslav Vymazal. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň poprosím pana předsedajícího Poslanecké sněmovny , aby přijal slib nového poslance. "Slibuji věrnost České republice.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 Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."
Má někdo jiný návrh? Hlasování číslo 1. Přihlášeno 90 poslanců, pro 83, proti žádný. Pan poslanec Černohorský.
Já si myslím, pane předsedající, že máme nejprve zařadit bod, v rámci kterého teprve o tom máme jednat a hlasovat.
My teď nebudeme hlasovat o zkrácení.
Návrh byl přijat. Já mám problém, že to nemůžu přečíst ani po sobě, jak jsem to v tom chvatu tady psal. Takže Radim Fiala - zařadili jsme bod s názvem návrh na zkrácení lhůty a poté, co jsme ho zařadili, tak ještě byl návrh na to, aby to byl první bod dnešního jednání, a o tom teď budeme hlasovat. Kdo je pro? - Pardon. Já vyhlašuji hlasování za zmatečné. Prosím, pan předseda klubu ODS. Takže budeme hlasovat jednotlivě. Nyní tedy, zdali za bod 7 zařadíme bod číslo 20, tisk 502, o potravinách. Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo. Děkuji.
Vážené dámy, vážení pánové, tady od toho pultíku zazněla velmi korektní debata a mnoho dotazů a podnětů. A odpovědí na ně je jenom mlčení. Část toho jednání tady byli alespoň vicepremiérka a další členové vlády, pan ministr zdravotnictví tady bohužel vůbec nebyl, ale očekávala bych, že na ty konkrétní dotazy tady bude vznesena i odpověď. Tak si na tento okamžik vzpomeňte, až tady zase ať už premiér nebo kdokoliv další bude říkat, že nespolupracujeme, že máme táhnout za jeden provaz, že jsme všichni na jedné lodi. Vzpomeňte si na to. Tady skutečně měli všichni kolegové, všichni předřečníci celou řadu opravdu konstruktivních otázek. A to ani kolegům tady z komunistické strany, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, ani jemu nebylo zodpovězeno.
Děkuji. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, jsme připraveni na hlasování. Nicméně je zde požadavek, aby se o návrzích, které přednesl pan předseda Faltýnek, hlasovalo zvlášť. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o bodu 2, tak jak ho přednesl pan předseda Faltýnek. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 30. Přihlášeni 94 poslanci. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy, o kterých jsme měli hlasovat. Končím projednávání tohoto bodu.
A jsou to peníze, které si důchodci a důchodkyně zaslouží a jejichž vynaložení kromě toho, že to je důstojné a poctivé, se vrátí celé společnosti. A příspěvek - a to je nejdůležitější a to jsou časté otázky - bude vyplácen Českou správou sociálního zabezpečení ještě v letošním roce. Co je ještě nejdůležitější a na co se hodně často důchodci a důchodkyně ptají - a v minulých letech to ne vždy tak bylo, ale my to teď tady takto máme jako vláda zpracováno - vliv příspěvku na dávky, možnost zahrnutí do exekuce. Příspěvek dostanou senioři celý, nedosáhnou na něj exekutoři, nebude se započítávat pro nárok na sociální dávky ani nebude podléhat dani z příjmu.
Děkuji.